My vůbec nemáme nic proti tomu, aby živnostníci využívali legální možnosti, co mají, jak zaplatit na daních méně, pokud je to v souladu se všemi předpisy. A je to úplně v pořádku a nikdo proti tomu nic nenamítá. Ostatně dneska už se to děje běžně. Ženy dostávají odměny, než jdou na mateřskou dovolenou, a je to úplně v pořádku.
Stačí to na reprodukci? Vymírá téměř celá Evropa. To je realita. Je to realita a je to ale velmi vážná věc a souvisí to s mnoha dalšími faktory, které v Evropě sledujeme. Samozřejmě že to, jestli lidé mají, nebo nemají děti, není dáno jenom sociálními dávkami. Takže není to dáno jenom ekonomickými podmínkami a jsem si toho vědoma. Velký symbol v tom, že si opravdu vážíme lidí, kteří dosáhli určité životní úrovně, kteří mají nějaké i profesní postavení, kteří odvádějí velké daně do našeho společného státního rozpočtu a rozhodli se mít děti. Rozhodli se mít děti. A jsou to velmi často rodiny, které současně zajišťují svoje bydlení, které splácejí velké prostředky na to, aby si zajistily hypotéky. Tady bylo řečeno paní zpravodajkou - dopad do státního rozpočtu. Ano, dopad do státního rozpočtu to je a to nesmíme zastírat, ale já jsem přesvědčena, že je to velmi dobrá investice, protože je to investice do naší budoucnosti. Proto bych vás chtěla poprosit o jeho podporu.
Děkuji. Reagovat s faktickou poznámkou bude pan poslanec Bojko. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení kolegové. Já bych reagoval prostřednictvím pana předsedajícího na kolegyni Langšádlovou. Nekastujme lidi s vyšším - nižším vzděláním. Protože to se netýká lidí jenom s vyšším vzděláním. Jsou případy, které znám osobně - hasič, který nasazuje život denně, má manželku, která pracuje jako sociální pracovnice, která rozváží obědy starým lidem, a jejich výdělek překračuje o 500 korun tady tu hranici, aby nedostali ani porodné.
Prosím, paní poslankyně.
Já prostřednictvím pana předsedajícího také chci reagovat na pana předřečníka. Nicméně tento návrh je fér. Takže určitě vážím si všech lidí, všech rodin, ale tento návrh je fér.
Prosím, máte slovo.
Tak já bych nejdřív chtěla za stupínek znovu poděkovat panu kancléři, protože to je opravdu pro mě třeba nezbytnost. A pak máme samozřejmě dětské skupiny, jejich ukotvení, to, aby je náš stát podporoval dlouhodobě, aby nebyly jenom, dokud budou dotace z Evropské unie. Tento projekt je u nás ojedinělý a přitom třeba ve Velké Británii jsou přesně takovéto přístupy docela běžné. Tohle je přesně cesta, která by stála za podpoření. Třeba ve státní správě.
Vnímám to, že u nás je problém s dětskou obezitou, která je nějakým předstupněm různých chronických chorob, diabetu a podobně.
Tak já děkuji. Prosím.
Nová vyhláška má více cukru?
Pan ministr bude reagovat.
Což je pro mě nepřekročitelná věc. Takže takhle to bude nastaveno. U nás, jak říkám, skutečně problém dětské obezity existuje. On samozřejmě není dán jenom stravovacími návyky. Je to otázka nedostatku pohybu a dalších věcí.
Já děkuji. Posuneme se dál. Nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci plánovaného čipování vozidel pana ministra Ťoka.
Děkuji. Dobrý den, pane ministře. Dokonce se objevily například na iDNES zprávy o čipování vozidel. To znamená roční provozní náklady? To jsem se z veřejných zdrojů nedozvěděl. Druhá otázka. Jaká je efektivnost a účelnost vynaložených peněz daňových poplatníků na takový státní systém, když existují nejen open source aplikace typu Google, Waze, ale i soukromé systémy na bezpečnostní sledování pohybu vozidel. Navíc když se technologie dynamicky vyvíjí a soukromý sektor, podle mého názoru, bude vždy o krok dopředu před tím státním. To by byla další otázka. A poslední. Je zadání této zakázky v souladu s ochranou osobních dat dle GDPR, což jsme dneska projednávali na plénu? Respektive budou data anonymizována?
A předtím, než dorazí k mikrofonu, tak přečtu omluvenku.
Já tu příležitost rád využiji. Tato data budou sbírána na celé silniční síti, a to automaticky v minutových intervalech. Největší význam budou mít na nejvytíženějších tazích. Mohou to být nejen společnosti nabízející komerční navigace, ale i asistenční služby motoristům, médiím a třetím stranám obecně. Bez navrhované akce nebude moci NDIC obdržet základní data o silničním provozu v reálném čase a plošně. Doposud jsou data získávána z konkrétních úseků nebo bodů. Naproti tomu navrhovaný projekt představuje nikoliv statické, ale mobilní detektory, které jsou schopny pokrýt celou silniční síť včetně sítě ve městech. Plošné automatické získávání dat je novým prvkem, který byl už úspěšně pilotně ověřen projektem s názvem Rhodos. Pilotní projekt financovaný státem byl ukončen a nyní je připraveno nasazení do ostrého provozu. V okamžiku, kdy to bude, tak vám je dám. Data Google nebo Waze, ta, která jste zmiňoval, jsou pro potřeby státu prakticky nepoužitelná. Důvodem je nastavení algoritmu, který ze zdrojových dat počítá data dopravní. Informace se drží na segmentu daleko déle, než tam v realitě je. Nevhodně nastavená a hlavně neměnitelná segmentace a další problémy.
Další faktická poznámka, pan poslanec Kubíček, poté pan předseda Bartošek.
K tomu, jakým způsobem to fungovalo. A je to opravdu špička a České Budějovice na to dlouhodobě vzpomínají a je tam velká podpora. Nicméně na druhé straně zase říkám, že to tady dáváme do určitého kontextu a proč jít do těch výborů. Můžou udělat uzavřené jednání a jsou to informace, které zde na plénu nikdy nedostaneme.
Další faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté paní poslankyně Černochová.
Už jsem to tady zmiňoval, ale pouze pro doplnění vašich informací. To znamená, v podstatě komunisté znásilnili lidovou stranu, podvolili si ji.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. . Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Bylo by fér přečíst tady stanovisko nikoli tedy ministra zahraničních věcí Stropnického, ale stanovisko paní Zuzany Stiborové, které jsem obdržela, která je vedoucí Kanceláře náměstka ministra a politického ředitele na Ministerstvu zahraničních věcí, je ze sekce bezpečností a multilaterální. Tento zákon je překonán dohodou o íránském jaderném programu. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která podobný zákon má či měla. Dohoda o íránském jaderném programu naopak vyzývá ke spolupráci v jaderné oblasti s Íránskou republikou, která zajistí výlučně mírový charakter Ír. jaderného programu. Samozřejmě hrozí, že USA znovu zavedou sankce po případném vypovězení dohody o íránském jaderném programu 12. května 2018 prezidentem Trumpem, což ale ještě neznamená, že to samé učiní Evropská unie. Z hlediska České republiky řada firem stojí před podpisem významných obchodních dohod v oblasti přebudování jaderného reaktoru v Aráku, které v souladu s dohodou o íránském jaderném programu zamezí Ír. ve výrobě štěpných materiálů potřebných pro zbrojní průmysl, tedy něco, co je v zájmu všech. V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. S pozdravem Zuzana Stiborová." Není to tedy stanovisko ministra obrany. Protože bude to pan premiér Babiš, který se bude potom svým kolegům zodpovídat z toho, co tady Poslanecká sněmovna přijme nebo nepřijme.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra. Dovolte mi přečíst pár omluv.
Takže připravujeme výzvu na speciální školy za 500 milionů.
Pane premiére, jenom připomenu za ty základní školy. My jsme dávali do státního rozpočtu pozměňovací návrh, aby se navýšil dotační titul na mateřské školy o 300 milionů. Proti navýšení tohoto titulu? Hnutí ANO v čele s vámi, pane premiére. Takže není divu, že když pak posíláte - ten návrh naštěstí prošel, protože je tady řada rozumných poslanců. Ten návrh naštěstí prošel. A kam jste poslal paní starostku ze Semil? No poslal jste ji na Ministerstvo školství, aby jí dali peníze z toho titulu, který jsme prosadili my. A vnuknu vám novou myšlenku. Přidejte na mateřské školy právě do onoho dotačního titulu!
Slovo má premiér Andrej Babiš.
To je katastrofa. Jasně. Neříkejte mu to." Takže vy mě nepochválíte, ale já vás chválím. Byla to dobrá myšlenka a já jsem ten, který ju zrealizoval, tak doufám, že mátě radost.
A s další interpelací vystoupí poslanec Jiří Valenta ve věci nalezených či nenalezených 170 miliard korun, s otazníkem, a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, původně jsem měl na mysli se vás zeptat na detailní objasnění vašeho tvrzení, které se objevilo na vašem facebookovém profilu, které si dovolím znovu zacitovat: "Po vládní analýze jsme našli k 1. lednu 2018 celkem 170 miliard korun, což jsou neutracené peníze z minulých rozpočtů." Typicky, nyní to zlevněné cestování některých sociálních skupin ve vlacích? Co třeba je využít k umoření státního dluhu a navrhované dopravní benefity seniorům a studentům potom uhradit z jiných kapitol státního rozpočtu?
Takže to jsme po delší diskusi udělali. Máme nějaký zákon o rozpočtových pravidlech a ten nás nepustí.
Ale já to už dál nebudu komentovat. Za předpokladu, že se nyní utratí těch 170 nespotřebovaných miliard, o kolik se nám zvýší deficit státního rozpočtu?
Určitě.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ten návrh podpořili vaši poslanci, poslanci SPD a poslanci Pirátů. Náš názor, že Stát Izrael je náš přítel a přítel se neprodává, zůstal v menšině. Ale to nechám na parlamentní diskuse. Je skutečně možné, pane premiére, že v této otázce, v otázce vztahu ke Státu Izrael, vaše vláda nemá názor? Že má neutrální stanovisko? Opravdu platí, že v tomto případě vaše vláda žádnou politiku nedělá? A že když se to netýká zájmů Agrofertu nebo zájmů vašeho vlastního trestního stíhání, tak je vám to prostě jedno a žádnou politiku neděláte?
Proto já nemyslím si, že by to měly dostat ty výbory, které tady byly navrženy, ale je to především potrava pro hospodářský výbor.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji. To je zákon, to není potrava. Připadá mi mimořádně odvážné z komunistických úst říkat o tom, kdo je škůdce české ekonomiky. To byli komunisté. Pokud někdo poškozuje ekonomické zájmy, tak jsou to komunisté - tím, jakou prosazují zahraniční politiku. Já myslím, že naše republika má opravdu mimořádně dobré vztahy se Státem Izrael. Tak se zeptejte, vy podporovatelé tohoto návrhu zákona, jaké vztahy má náš spojenec Izrael s Íránem. Všimli jste si, že poprvé se bude oslavovat vznik Státu Izrael na Pražském hradě? Jaký je to vzkaz našim spojencům? To by bylo přece hezké. A bylo by to hezké, vyvážené to komunistické: Tak jsme sloužili Moskvě, tak nebudeme sloužit nikomu. A o okupaci tady Vojtěch Filip říká: Měli jsme sníženou míru nezávislosti nebo suverenity. Neuvěřitelné! A vy jste připraveni to podporovat.
Ale to jen na okraj. A co se týká oné poznámky pana kolegy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, dlouho, dlouho a ještě dneska ho občas slyšíte, starý vtip. Takže nechme těch mýtů, pojďme se bavit věcně a skutečně věcně, zbavme se těch ideologických nánosů všeho možného typu.
Já vám děkuji. A těch faktických poznámek to teď vyvolalo celou řadu. První paní poslankyně Němcová, připraví se pan předseda Kalousek.
Já jsem ještě zapomněla ve svém vystoupení ocitovat některé argumenty právě ve vztahu k Izraeli. Takže něco si připomeňme. Írán v minulosti zničením Izraele vyhrožoval mnohokrát. Poradce elitní jednotky íránských revolučních gard se nechal slyšet v roce 2016, že pokud bude vydán rozkaz zničit Izrael, armáda tento rozkaz provede rychle a nebude jí to trvat ani osm minut." Je jasné, že cílem je Izrael. Izrael je naším nejbližším spojencem, ke kterému se hlásíme. Myslím si, že když už nic jiného, tak tyto argumenty bychom měli brát také velmi vážně v potaz. A nedá se všechno měřit.
S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Munzar.
Pan předseda Kováčik má pravdu. Ale bylo to též socialistické Československo, které přerušilo s Izraelem diplomatické vztahy a začalo podporovat teroristické arabské státy, které v Izraeli dělaly teroristické útoky. Máme obě dvě tyto tradice. Jestli na tu tradici, která samostatný Stát Izrael podporovala, anebo na tu tradici, která podporovala ty, kteří chtěli Izrael zničit. Máme obě dvě tyto historické zkušenosti.
On mi to pan kolega Kalousek vzal trošku z úst. Ono to nebylo jen socialistické Československo. On to byl zejména Tomáš Garrigue Masaryk, který podporoval myšlenku vzniku samostatného izraelského státu. A byl to jeho syn Jan Masaryk, který jako ministr zahraničí prosazoval i po roce 1948 pomoc Izraeli. Ale bylo to právě socialistické Československo, které nabouralo a narušilo později vztahy se Státem Izrael.
Já vám děkuji.
Dobrý den, děkuji za slovo. Musíme to říct ale celé. Všichni ti, kteří se na tom podíleli, byli nemilosrdně během několika málo let buďto popraveni, anebo zavřeni, protože politika se kdysi úplně změnila. Takže já nezpochybňuji tohle, ale řekněme to celé.
Tak, s faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský, poté pan předseda Kováčik.
Já bych si dovolil, tedy prostřednictvím pana předsedajícího trošku rýpnout do pana Kováčika.
Jsem rád, že chystáte tento důchodový ráj na zemi. Mám jenom doplňující otázku. Prosím, než přijde ten návrh reformy do Poslanecké sněmovny, plánujete nějakou širší politickou shodu napříč politickým spektrem, stranami zastoupenými ve Sněmovně, ať ta důchodová reforma má nějakou dlouhodobou stabilitu? Ano, či ne? Děkuji.
Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére v demisi, má interpelace se týká potenciálního ovlivňování voleb v České republice společností Cambridge Analytica. Objevují se názory, že se skrze tuto společnost mohl pokoušet ovlivnit vývoj v některých evropských státech a ve Spojených státech amerických ruský ropný gigant Lukoil. O České republice se také zmiňoval ředitel firmy Alexander Nix na videonahrávce britské televizní stanice Channel 4, která celou kauzu odstartovala. Na videu hovoří navíc i další člen úzkého vedení společnosti o jisté východoevropské zemi, kde společnost právě dokončila práci na velmi úspěšném projektu. Christopher Wylie před britskou parlamentní komisí mimo jiné uvedl, že existovala silná vazba mezi Cambridge Analytica a firmou Lukoil. Z jeho slov víme, že mezi těmito společnostmi probíhala pravidelná komunikace. Víme, že Alexander Nix zasílal do Lukoilu prezentace o tom, jaká data Cambridge Analytica používá, jaké jsou jejich kapacity a čeho jsou všeho schopni. A také víme, že profesoři, kteří vytvořili profilovací systém, na jehož základě mohla právě tato společnost ovlivňovat volby, jezdili pravidelně do Ruska a značnou část svých projektů dělali z Ruska.